Dnešní jednání zahájíme projednáváním bodu 167, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Připomínám, že podle schváleného pořadu schůze budeme bezprostředně po projednání bodu 167 pokračovat projednáváním bodu 171, to je sněmovní tisk 342, novela zákona o státní sociální podpoře ve zkráceném jednání. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Na pořad jednání 45. schůze Poslanecké sněmovny byly předloženy celkem tři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslance Patrika Nachera ve věci nastupující cenzury na sociálních sítích a omezování svobody slova. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno dne 8. září 2022 do přítomnosti předsedy vlády Petra Fialy a poté dne 13. října 2022 do dalšího projednávání písemných interpelací. Budeme tedy pokračovat v rozpravě. Hlásí se někdo do rozpravy?
Já jsem vás neslyšel, omlouvám se. No, on už to trochu vzal čas, se přiznám. Já jsem tu první vlastně ústní interpelaci na pana premiéra měl v dubnu, písemnou jsem dal v červnu.
Já jsem zde také už připomenul některé kroky, které udělala naše vláda. Novela energetického zákona, která nám umožnila zastropovat ceny energií pro domácnosti, malé a střední firmy, ale nejenom to. To jste tady připomenul, ale já k tomu přidám ještě jednu věc, která není zanedbatelná. My jsme to zastropování samozřejmě udělali i také pro veřejné instituce, respektive pro všechny, kteří poskytují veřejnou službu, bez ohledu na to, jestli je to státní, soukromá nebo veřejná instituce. Odpustili jsme poplatek za obnovitelné zdroje energie, ten se vztahuje úplně na všechny. A když jste říkal, že jste se nedozvěděl, co jsme udělali pro velké firmy: no, tak jste se to dozvěděl, protože já jsem tady jasně mluvil o tom, jak využíváme možnosti dočasného krizového rámce. Mimochodem ani dočasný krizový rámec není samozřejmost. Je to věc, kterou vláda využila a kterou také jsme aktivně prosazovali, její prodloužení na příští rok na úrovni, na evropské úrovni, což pokládám za důležité. Jasně jsem řekl, kolik finančních prostředků do toho dáváme, 30 miliard korun. Řekl jsem také, kolik z toho mohou jednotlivé firmy čerpat. Evropské řešení a jasná pravidla pro všechny, jak podporovat vlastní průmysl, je výhodné pro české firmy. A řekl jsem jasně, že pokud nedosáhneme tohoto evropského řešení, jsme připraveni přikročit k tomu národnímu a provést zastropování i pro velké firmy, kde se k tomu vyjádřil už pan ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který řekl, že ten cenový strop by byl někde, nebo pokud by byl ten cenový strop někde blízko tomu stropu, který jsme zavedli pro domácnosti a malé a střední podniky a veřejný sektor, tak by ta částka vyšla někde mezi 30 a 50 miliardami korun.
Pane premiére, děkuji za částečnou odpověď. Jenom bych se v krátkosti ještě zeptal, na který jste mi neodpověděl. Chtěl jsem se zeptat, zda stát to bude nějakým způsobem regulovat a jestli to bude dělat přes Energetický regulační úřad a jakým způsobem, protože ti malí prodejci samozřejmě cenu navyšují, možná i ti velcí za účelem toho, že zákazníka se to nedotkne.
A prodejci nekupují na spotu, ale prodejci nakupují v průběhu celého roku.
A poprosil bych dalšího, kdo je přihlášený řádně s interpelací, a to je pan poslanec Roman Kubíček.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tyto potíže by podle mých informací rádi vyřešili strategickou spoluprací se společností Explosia, a to ať buď formou poskytnutí dlouhodobých investic, nebo skrz příjmový kapitálový vstup.
Děkuji a prosím pana předsedu vlády o reakci.
Vážený pane poslanče, děkuji za vaši otázku, která se týká strategické společnosti Explosia. Nebudu samozřejmě ty firmy tady specifikovat nebo blíže určovat, to by nebylo vhodné. Chci jenom jasně říct, že Česká republika, vláda České republiky neuvažuje o privatizaci této společnosti a nic takového nepřipravuje, ale prioritou státu je modernizace výrobních kapacit související prvořadě s podstatným navýšením produkce rozhodujících komodit.
Od 18 hodin je zařazeno opoziční okénko a máme na pořadu Paní poslankyně, máte slovo.
Dovolte mi, abych vám jakožto zástupkyně skupiny navrhovatelů - poslanců SPD představila náš návrh na změnu zákona o sociálních službách. Jeho podstatou je snaha o zvýšení příspěvku na péči zdravotně postiženým osobám v prvním a druhém stupni závislosti. Jen pro vaši bližší představu. Pro přiznání příspěvku na péči se posuzuje schopnost zvládání těchto základních životních potřeb, jako je mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost u osob starších 18 let. A v neposlední řadě je zde i velmi důležitý faktor astronomického zdražování všech základních životních nákladů zhruba v posledním roce, který se nikoliv náhodou kryje s ročním působením současné vlády, přičemž zdravotně postižení občané zcela objektivně a jasně patří mezi ty skupiny osob, které tato krize postihuje nejvážněji. A je tu i jeden velmi aktuální argument na podporu našeho návrhu, a tím je skutečnost, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá novelou příslušné vyhlášky zvýšit poplatky za sociální služby, což povede k dalšímu zhoršení péče o tyto zdravotně postižené. Jakékoliv zdražení sociálních služeb znamená snížení počtu hodin poskytnuté péče u osob, které jsou na těchto službách závislé. Může to být pro ně velmi rizikové, uvádí například stanovisko Národní rady osob se zdravotním postižením. Například úhrady za osobní asistenci a pečovatelskou službu se mají podle návrhu zvýšit ze 135 na 155 korun na hodinu. Rozpočtové dopady našeho návrhu se pohybují maximálně v řádu nižších jednotek miliard korun ročně, což v kontextu veškerých rozpočtových výdajů není nikterak závratná suma. Jde navíc o sumu, jejíž vynaložení je zcela jistě ve veřejném zájmu a která alespoň částečně pomůže našim zdravotně postiženým spoluobčanům, jejichž osudy jsou už i tak dosti složité a těžké, žít o něco důstojněji bez obav z každého dalšího dne a každé další platby či složenky.
Já mám také velmi krátký čas na tu reakci. Věřte, že moje zkušenosti z covidové doby jsou takové, že těch 30 miliard nebude velká částka právě proto, že jsou to takovéto giganty. Je to i díky politice naší vlády, že jsme tady udrželi ta místa. Ale já se tedy znovu ptám: Dočkají se tyto velké firmy fixace energií?
Zatímco tou cestou, kterou jsme šli my jako jedni z prvních, to znamená zastropování cen pro malé a střední podniky, tou už šlo dnes více zemí, byť často ne tak velkoryse jako Česká republika, protože jsou tam některé limity a procenta. Ale Česká republika v tomto směru opravdu našim podnikatelům významným způsobem pomohla. Když to necháme na národních rozpočtech, budeme v konkurenci zemí, jako je Německo, Rakousko, Nizozemsko, a bude to výhodné pro Českou republiku? Nebude. Proto je namístě se pokusit dosáhnout evropského řešení, které dá všem stejná pravidla, a pak bude možno firmám pomoci ještě více a nad rámec dočasného krizového rámce.
Poprosím dalšího interpelujícího a to je pan poslanec Vladimír Zlínský.
Vzhledem k těmto skutečnostem si dovolím vám položit tyto konkrétní otázky k problematice mobilizace. Jakým způsobem zabráníte úprku osob, na které se bude mobilizační povinnost vztahovat, mimo území republiky, tak jak to vidíme v případě konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, kde tito uprchlíci nastávají na obou stranách?
Vážený pane poslanče, vaše interpelace se dotýká důležité otázky a tou je připravenost České republiky na zhoršující se bezpečnostní situaci, na možná rizika a krize, kterým bychom museli čelit. To neznamená, že by něco takového aktuálně hrozilo, občané mohou být úplně klidní. České republice žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí ani nejsme v situaci, kdy kdybychom museli k obraně naší země aktivně využívat naši armádu. Ale - a to je důležité a to měl na mysli i náčelník generálního štábu na velitelském shromáždění, které jste tady citoval - armáda je tu od toho, aby byla připravena, my musíme být připraveni také na všechny varianty. Proto jsme výrazným způsobem zvýšili po dlouhé době rozpočet, který jde na obranu nebo tu část rozpočtu, která jde na obranu. Ministerstvem obrany jsou připravovány změny v obranné legislativě, které umožní přípravu vojáků v záloze k provedení výběrového doplnění a případné mobilizace sil včetně potřebného majetku.
Proč tohle všechno říkám? Zároveň chceme samozřejmě posilovat i naše zastoupení v rámci Frontexu a ochrany vnější hranice, kde ovšem motivujeme i jiné státy v rámci předsednictví, aby navýšily počet svých důstojníků na ochraně vnější hranice. Vycházím z vnitřní analýzy Policie České republiky, která říká, že současná organizace Policie České republiky a Služby cizinecké policie je pro výkon služby vyhovující a že i ta mimořádná opatření, která v současné době běží nějakým způsobem, neohrožují akceschopnost Policie České republiky při výkonu jejích povinností na celém území České republiky. Určitě je to téma k diskusi.
Také děkuji a nyní prostor pro doplňující otázky.
Pan ministr vlastně potom úplně odpovídá k nám, jakoby k opozici.
Děkuji za dodržení času a prostor pro reakci pana ministra.
A v době, když se děla nějaká nepříjemnost, takových dotazů nebylo úplně málo. Ale jistě jsem hovořil ke svému panu kolegovi a vy jste bedlivě poslouchali.
Další na řadě je pan poslanec Zdeněk Kettner a připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, ujměte se slova.
Máme ústní interpelace, dopadne to tak, že mi bude písemně odpovězeno, tak od toho máme písemné interpelace. Nyní máme ústní interpelace na ministry. Pan ministr ví, že bude interpelován, a není tady, tak to jaksi ztrácí smysl. Kdybych chtěl interpelovat písemně, interpeluji písemně. Chtěl jsem se ho zeptat na jeho slova o tom, že se prodlouží odchod do důchodu. Chtěl jsem se ho zeptat, jestli si opravdu dokáže představit v tak pokročilém věku třeba zedníka, který nahazuje dům, nebo řidiče dálkového autobusu, od kterého se očekává nějaká fyzická a duševní kondice, jestli by těmto lidem skutečně svěřil svůj život v těchto povoláních.
Jen se ujišťuji, nemusí vám tedy být zasílána písemná odpověď? Nikoliv. A přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Karly Maříkové, připraví se paní poslankyně Lenka Knechtová. Děkuji, paní poslankyně. Opět pan ministr je omluven, bude vám odpovězeno. Nyní přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Lenky Knechtové a připraví se pan poslanec Hubert Lang.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Ptám se na nové možnosti od roku 2023 a následně pro získání finančních prostředků převážně z rozpočtu EU, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Je vhodné, aby podpora vzdělávání nešla pouze institucím zapsaným ve školském rejstříku, ale i organizacím, které pracují s dětmi a mládeží mimo školu. Děkuji za odpověď.
Děkuji za tuto interpelaci. Přistoupíme k další, protože i zde je pan ministr omluven, a odpověď přijde písemně. Nyní tedy je na řadě pan poslanec Hubert Lang, připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner.
Z našeho pohledu se mi zdá, že ten počet policistů je poměrně nízký.
Nechci urazit pana kolegu Kupku, ten se také do toho zapojil. Nicméně ubíhá to, ano, rychleji, než jsme čekali. Zkusím být tentokrát stručný. To znamená, ti lidé se nedostanou vůbec na území České republiky a slovenská policie už je má pod kontrolou v součinnosti s českou policií na jejich straně. A to bylo zásadní opatření, které vedlo i ke snížení lidí, kteří vůbec na území České republiky vstoupí, a k výraznému snížení nutnosti readmisí. Ty EU prostředky, to je dobrá poznámka, děkuju za to. Takže ten náš regionální postoj, který jsme si s kolegy sjednotili na společné pracovní snídani tady v Praze, jsme prezentovali a budeme se k tomu snažit dostat.
Nyní s doplňující otázkou nebo otázkami pan poslanec Hubert Lang.
Chtěl bych se zeptat: dobře, máme tam prodloužení o 30 dnů, a chtěl jsem položit otázku, jak tedy dál.
Ano, děkuju za dotaz. Tady máme úplnou shodu. Připravuje se scénář, jak jste právě vy zmínil, namátkových kontrol, to znamená nahrazení těch stálých nějakou namátkovostí. To trápí především Rakousko, je to věc, kterou řeší rakouský pan ministr velmi důsledně.
Samozřejmě že i v případě toho Německa to znamenalo to z jednotné státní pokladny a i ta 49eurová jízdenka bude znamenat obrovský výdaj, protože ty prostředky doputují jak k dopravcům, tak k jednotlivým regionům.
Děkuji, paní předsedající. Pane ministře, děkuji za takovouto odpověď. A pokud se mně bude zdát, že ne, tak se tady určitě ještě k tomu potkáme.
Já to beru jako výzvu, nikoliv jako výhrůžku.
Děkuji a další v pořadí interpelace paní poslankyně Jany Hanzlíkové, kterou ovšem nevidím v sále, takže tato interpelace propadá. A přistoupíme k interpelaci pana poslance Romana Kubíčka a připraví se s interpelací pan poslanec Lubomír Metnar. Ale pan poslanec Kubíček také není v sále, propadá interpelace. A přistupujeme k interpelaci pana poslance Lubomíra Metnara, připraví se pan poslanec Hubert Lang.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, obrací se na mě zaměstnanci Vojenského technického ústavu s dotazy, co se děje v jejich podniku, proč lidé, kteří stáli u vzestupu státního podniku, byli ze dne na den odvoláni. Podnik je zároveň dlouhodobě ve velmi dobré hospodářské kondici. V současné době a zvláště s ohledem na mezinárodní bezpečnostní situaci tyto změny rozhodně nepřispívají ke stabilitě tohoto státního podniku, který má významný podíl při řešení strategických projektů pro Armádu České republiky, mimo jiné v oblasti protivzdušné obrany. Když jsem se vás chtěl dotazovat na důvody odvolání ředitele Vojenského technického ústavu, vzhledem k tomu, že jste na zahraniční cestě, činím, tak prostřednictvím této interpelace. Zajímají mě důvody, které vedly k těmto náhlým změnám, a i jaké okolnosti předcházely těmto rozhodnutím a zda to nebude mít dopady na projekty, které tento podnik realizuje. Děkuji za odpověď.
Děkuji za dodržení času. Nyní přistoupíme k interpelaci pana poslance Huberta Langa a připraví se pan poslanec Jiří Navrátil.
Víme, že ve své podstatě potřebujeme na jednu směnu 80 vojáků, 210 policistů, 40 celníků a tak dále.
Posilujeme českou armádu, paní ministryně Černochová už v březnu zahájila program náboru do Armády České republiky, a především do aktivních záloh. Naším cílem je přijmout větší množství profesionálních příslušníků Armády České republiky.
Děkuji za odpověď.
Ano, děkuji.
Samozřejmě nemohu říkat informace, které podléhají stupni utajení, minimálně v režimu důvěrné. Současná právní úprava nic takového, co jste tady zmínil, neumožňuje. To nemluvím o tom, že to nikdo ani nechystá a nikoho to ani nenapadlo. Já jsem o tom ani neslyšel. A pokud to někde probíhá, tak to mohu jednoznačně vyloučit.
A ještě členové vlády: pan ministr Mikuláš Bek od 18 z pracovních důvodů a pan ministr Vlastimil Válek od 16 z pracovních důvodů.
V tuto chvíli zde máme windfall tax, máme zde zastropování a platí se daň. Nebudu tady polemizovat, jestli to je dvojí zdanění a co nám hrozí. Odpověď na to, zda stát připravuje nějakou podporu, která by se týkala zastropování pro velké podniky, jsem se nedozvěděl. Nemůžou investovat a musejí držet velký balík peněz právě na ty energie. Tak bych se chtěl pana premiéra zeptat: pokud nedojde na evropské řešení, jakým způsobem dojde k zastropování a kolik případně finančních prostředků na to počítají?
Děkuji a prosím pana předsedu vlády o reakci.
To je třeba odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie nebo úsporný tarif. S cenami energií souvisí i jedna věc, kterou bych tady chtěl připomenout, je to novinka ze včerejšího dne.
A skutečně v té době některé úřady vedly, ovšem mimo samotný registr vozidel, v jakési vlastní databázi, soupisy toho, která vozidla by mohla být nebo byla v exekuci. Bohužel, neexistuje v České republice jeden datový soubor, jeden registr, který by shromáždil v tuto chvíli všechny informace o rozhodnutích vedených podle různých legislativních předpisů. To jednání probíhalo s Exekutorskou komorou České republiky i proto, abychom se dobrali co nejpřesněji toho, jakým způsobem samotní exekutoři vedou ty záznamy.
Ale samozřejmě vnímám i to, že Ministerstvo dopravy nemůže nést zodpovědnost za pravdivost těch údajů. Nejsou to zase tisíce případů. To, co jsme společně i zjišťovali, tak jsou to desítky, možná lehké stovky případů, ale aby těch klientů bylo co nejméně.
Nicméně pořízení takového rejstříku bude záležitost, která nepochybně vyjde na řádově desítky milionů korun. Zároveň už jsou zmapovány i nezbytné legislativní kroky, které by bylo potřeba k tomu podniknout. V tuto chvíli stávající legislativa sjednocený rejstřík sama o sobě neumožňuje a Ministerstvo spravedlnosti v tomto ohledu poukazuje na to, že bude potřeba dojít i ke změně zákonů, aby takové jednotné úložiště všech informací o vedených exekucích prostě vzniklo.
Ještě načtu došlé omluvy v mezičase. Prosím, paní poslankyně.
Omlouvá se od 18.25 pan poslanec Dvořák Jaroslav z pracovních důvodů. Paní poslankyně, máte slovo.
Vláda zaslala stanovisko 29. července a toto stanovisko bylo nesouhlasné. cituji ze stanoviska vlády - "návrh zákona vykazuje řadu legislativně technických nedostatků, postrádá přechodná ustanovení, z nichž by bylo jednoznačně zřejmé, na které rodiče má novela dopadat. A vláda dále konstatuje, že "navrhovaná úprava má negativní dopad na veřejné finance a z tohoto pohledu se neslučuje se záměrem obsaženým v programovém prohlášení". Dopady na státní rozpočet podle předkladatelů jsou vyčísleny na 7 miliard korun ročně v závislosti na počtu narozených dětí.
Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku z místa pana poslance Juchelky. Pane poslanče, máte slovo.
Mě udivuje, že tato vládní koalice, a možná bych rád slyšel samozřejmě i názor z řad poslanců vládní koalice, jednou řekne, že chce navyšovat rodičovský příspěvek. Ale v tuto chvíli žádnou takovou normu v Poslanecké sněmovně nemáme. Na druhou stranu slyšíme, že máme velmi štědrý systém, který se týká rodičovského příspěvku. Proto i já jsem proti jakýmkoliv zásahům, a máme jich čím dál tím více, které k nám přicházejí z Evropské unie do jakýchkoliv práv a svobod rodin, myslím si, že to zažíváme čím dál tím častěji. Máme to prostě jednoduše naopak a ten trend je opačný. Prostě ta rodinná strategie by měla být opravdu svobodná a o tu svobodu, každou svobodu člověka, bychom se měli i tady v českém Parlamentu zasazovat.
Pane poslanče, máte slovo.
Otázka je, jestli bychom neměli to počítat ručně, jednací řád to umožňuje, že, tyto záležitosti. Může nastat chyba technická. Nicméně nebudu to navrhovat, protože vím, že to je z vaší strany politické gesto, že jste se nepřihlásili, a já tomu gestu i rozumím. Ukázali jste prostředníček opozici. Rozumím tomu, to je politický boj. To je od vás hanebné.
Děkuju, děkuju
Já taky nebudu mluvit k věci, ale já můžu, protože mám přednostní právo. Takže já to dopovím, to, co tady začal pan kolega poslanec Feranec. Taky tomu rozumím. Rozumím tomu, patrně to také někdy použijeme, možná že brzo.
Vývoj bezpečnostní situace v Evropě zvyšuje poptávku po vojenském segmentu trhu, především po velkorážové munici, přičemž Explosia, akciová společnost, v této oblasti patří mezi pět nejvýznamnějších světových producentů. Každým rokem ale tato společnost zvyšuje díky prováděným investicím v řádech desítek milionů korun výrobní kapacity. V roce 2022, tedy letos, prodala společnost modulární náplň za 450 milionů korun, což je na hranici možností této společnosti. Pokud tady zazněla nějaká kritika, tak chci říct, že společnost Explosia je finančně zdravá, zisková. Na příští rok se plánují investice do výroby ve výši 200 milionů korun, v následujících letech až půl miliardy korun. Takže věnujeme se tomu a nemáme v úmyslu činit kroky, které by směřovaly k privatizaci, ale naopak k posílení kapacit a výroby.
Děkuji panu premiérovi. Nicméně spíš ten dotaz směřoval k tomu, zda by poskytnutí investic privátnímu sektoru nezrychlilo modernizaci a zvýšení kapacit.
Prosím.
Tuto diskusi je možno vést, nechci ji tady předjímat.
Máte slovo. Pan premiér bude reagovat.
Nemohu potvrdit vaši tezi, kterou nic nedokládá, že jsem změnil názor. Já jsem názor nezměnil. Pokud jsou evropská řešení špatná, tak je kritizuji, pokud jsou dobrá v zájmu posilování jednotlivých států a v zájmu České republiky, tak je jednoznačně podporuji. Uvedu některé příklady.